To je ten základní problém. Jsem ráda za podporu Asociace občanských poraden, České asociace povinných, charity. Ti všichni doporučují, schvalte to, prosím, prosím, ať se neopakuje ta situace před deseti lety. Těm samozřejmě nasloucháme. Máme podporu kolegů z České správy sociálního zabezpečení. Co se týká bank, to, co jsme mohli zapracovat, jsme s Patrikem Nacherem zapracovali. Nebudu už zdržovat, protože dnes máme řadu bodů v legislativní nouzi.
Žádný návrh v obecné rozpravě, který by byl hlasovatelný mezi obecnou a podrobnou rozpravou ve druhém čtení, nepadl. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Marek Výborný v podrobné rozpravě. Připraví se pan kolega Lukáš Kolářík. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Nyní tedy v podrobné rozpravě paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se Stanislav Grospič v podrobné rozpravě.
Dále bych ještě rád připomněl jeden pozměňovací návrh, ten považuji za velmi důležitý a navrhuji ho společně s panem předsedou Markem Bendou. A já hlavně říkám, tady by se přece všem mělo měřit stejně.
Víte, já jsem pamětník a v této Sněmovně jsem také byla poslancem v minulém volebním období a psaly se tady zákony šité proti jednomu člověku. Já nechápu tu nenávist a ten Koniášův oheň v oku. Budou tady lítat jiní? Chci pomoct všem firmám, včetně Smartwings.
Pan poslanec Marek Výborný vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já jenom chci, aby se hrálo fér, prostě všem stejně. Jedná se o 34 firem, 34 společností, ale já tvrdím, že se má přistupovat ke všem úplně stejně.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášený pan poslanec Marek Benda a potom paní poslankyně Kateřina Valachová.
Tolik mé pozměňovací návrhy.
Ano, děkuji. A paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Takže vrátíme se nyní k bodu 6, pak budeme projednávat další body, a jakmile budeme připraveni na projednání třetího čtení tohoto bodu, tak se k němu samozřejmě ještě dnes vrátíme. Se mnou bude rozpravu sledovat zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vojtěch Munzar a já otevírám rozpravu ve třetím čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Děkuji, pane předsedající. Nezazněly ani legislativně technické úpravy textu, ani nezazněly žádné pozměňovací návrhy, takže v proceduře budeme pouze hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Na hlasování jsme, myslím, připraveni. Nehlásí, podrobnou rozpravu končím.
Vážení přítomní, dovolím si navázat na své úvodní slovo k návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a stručně představím vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Obecná pravidla publikace právních předpisů, u nichž je navrhováno vyhlašování v nové centrální sbírce, budou obsažena v zákoně o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Proto se z jednotlivých zákonů dílčí publikační pravidla vypouštějí, aniž by tím však bylo zasahováno do rozsahu normotvorné činnosti územních samospráv a jednotlivých právních úřadů. S pozměňovací návrhy, které tento výbor přijal, souhlasím. Děkuji za pozornost.
I v tomto případě je zpravodajem pan poslanec Jaroslav Kytýr. Opět ho prosím, aby nás seznámil s projednáním návrhu ve výboru.
Dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Na toto je nutné reagovat ve sněmovním tisku 576 a to je základ pro přijaté pozměňovací návrhy garančním výborem.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.
Tento pozměňovací návrh navazuje na předchozí pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 575 a je jeho nedílnou součástí. K pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Paní poslankyně Jana Krutáková má slovo.
Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegyně Věry Kovářové vedenému pod číslem sněmovního dokumentu 5388, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě.
Budeme pokračovat bodem číslo Prosím, máte slovo.
Dále budu uvádět už jenom zákon o náhradním výživném. Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů, který je předkládán na základě plánu legislativních prací na rok 2019 a programového prohlášení vlády, řeší především situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace. Účelem náhradního výživného je tak finanční pokrytí výpadku příjmů rodiny, v níž nezaopatřené dítě žije, a to nad rámec současných sociálních dávek. Tyto rodiny budou zároveň motivovány k řešení vzniklé situace, neboť podmínkou nároku na náhradní výživné je podání návrhu na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Náhradní výživné se bude poskytovat po omezenou dobu. Úřad práce podá poté návrh na zahájení soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, případně v určitých případech vyzve oprávněnou osobu k tomu, aby tento návrh podala sama.
Dále tisk byl přikázán ústavně-právnímu výboru. Ta zde není přítomna.
Nejsme v situaci, kdy by všechny firmy na tom byly špatně. Já rozumím té diskusi, když je nám někdy vytýkáno, že se v této době poměrně hodně investuje, respektive vydává hodně výdajů na podporu ekonomiky, respektive, že se, v uvozovkách, nešetří. To znamená, nevím, co je divného na tom, že se snažíme podpořit segmenty, které se potřebují nejvíce, a naopak segmenty, které ne, v tuto chvíli necháváme. Soustřeďme se na to, kdo potřebuje podporu.
Já bych chtěl jenom reagovat na ta slova pana ministra o té cílené podpoře. Vy jste nepodpořili ani odpuštění odvodů těm zasaženým živnostníkům. To je ta vaše cílená pomoc.
Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, k hlasování nic nemáme v tuto chvíli, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji tento bod, abychom se mohli připravit na třetí čtení. Vrátíme se k němu poté, co projdeme následující bod číslo Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy ke zkrácenému jednání? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o následujícím návrhu usnesení. O tomto návrhu usnesení budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl schválen. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Navrhovaný zákon cílí na řešení urgentních problémů v oblasti insolvenčního práva. Prodlouží se rovněž doba, po kterou na sebe podnikatelé nemusí podat insolvenční návrh, pokud jejich úpadek nastal v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Závěrem se navrhuje upustit od povinnosti vždy nařizovat soudní jednání za účelem projednání důvodů ke zrušení schváleného oddlužení. Tento zákon jsme konzultovali s předními českými odborníky na insolvenční právo i s insolvenčními soudci. Návrh cílí na tři základní oblasti, z nichž navrhuje přijetí takovýchto opatření: Tak předně je to prodloužení opatření v insolvenční oblasti. Změny jsou motivovány snahou pomoci podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku koronavirové situace ohroženo. Zavedení nových opatření v insolvenční oblasti samozřejmě bude dopadat na insolvenční soudy a je možné očekávat zvýšený návrh na tyto insolvenční soudy.
Dále pak s ohledem na nařízení návrh upravuje zejména otázky kompetenční, kdy určuje jednotlivé vnitrostátní orgány, zejména pak Státní ústav pro kontrolu léčiv, jako dozorové orgány či je pověřuje výkonem pravomocí daných každému členskému státu nařízením. Dále je stanovena nová úprava průběhu klinických zkoušek, dozoru nad trhem a systému vigilance. Předkládaný návrh tak zajišťuje, aby celoevropská pravidla stanovovaná zejména s cílem zajistit bezpečnost pacientů byla vynutitelná i na území České republiky. V rámci vnitrostátní právní úpravy je pak třeba nad rámec uvedeného unijního nařízení komplexně upravit otázky předepisování, výdeje, používání nebo servisu zdravotnických prostředků. Návrh byl projednán výborem pro zdravotnictví, který jej na svém jednání dne 9. září tohoto roku podpořil a doporučil ke schválení.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já tedy na základě žádosti klubu TOP 09 vyhlašuji přestávku, a tím pádem přestávka bude do 14.00 hodin.
Současná právní úprava bohužel neumožňuje v případě, že tento cizinec žijící na území České republiky, ať již přechodně, nebo trvale, tak neumožňuje jim odmítnout vydat zbrojní průkaz, pokud tedy má trestní rejstřík. Bohužel pokud mají tajné služby nějaké informace o tom, že tento člověk, který zde žije, tak má nějaké napojení na teroristické organizace, ať už se jedná o Islámský stát, nebo jiné extremisty, tak policie bohužel nemá pojistku, a to takovou, že nemá možnost mu ten zbrojní průkaz nevydat. Nemáme takový nástroj. Moje pozměňovací návrhy právě tento problém řeší. Takže všichni, kteří budou hlasovat proti těmto pozměňovacím návrhům nebo proti jednomu z nich, tak se vlastně automaticky mohou stát spoluviníky nějakého zdařilého teroristického útoku, který spáchá cizinec s legálně drženou zbraní a se zbrojním průkazem vydaným u nás v České republice. Kolegové, to opravdu chcete? To tady skutečně chceme?
Nikdo další není přihlášen do obecné rozpravy, já tudíž obecnou rozpravu končím. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.
V tomto usnesení garanční výbor doporučuje, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí:
Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrhy skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost. Tento návrh maximálně možným způsobem zmírňuje dopady novely na legální držitele zbraní a obecně na střeleckou veřejnost. Tlumiče hluku výstřelu přesouvá do kategorie B vyjma noktovizory ze zakázaných doplňků zbraní, nahrazuje stávající úpravu, která komplikuje pořádání sportovněstřeleckých aktivit, ale i odborných či komerčních prezentací zbraní. Zavádí se jednoduchý model ničení zbraní v kompetenci státu. Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či jiných chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem. Umožňuje dojednání recipročního uznávání oprávnění k nošení zbraně pro účely osobní ochrany. V tomto případě výbor zaujal doporučující stanovisko. Policii České republiky by se umožnilo nevydat zbrojní průkaz občanům ze zemí NATO, které nejsou zároveň v Evropské unii, jako je například Turecko, i když by splnili veškeré zákonem předepsané náležitosti. Proti tomuto rozhodnutí by se nešlo odvolat.
To znamená, míří na lidi, kteří v tuto chvíli vůbec v exekuci nejsou. Tohle je obrovské množství lidí, kteří jsou právě v tuto chvíli stejně jako v roce 2010 až 2012 znovu ohroženi, a my jim to dlužíme, aby chráněné účty opravdu v naší zemi existovaly. Nemohou ho používat a volí jiné způsoby platby, což samozřejmě zásadním způsobem zatěžuje zejména naše zaměstnavatele. Jedná se tedy o hotovostní platby a různé změny, na které si zaměstnavatelé velmi stěžují. I pro tuto skupinu podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí přináší chráněný účet, tak jak jsme ho předložili, velké výhody a velký posun od stávajícího stavu. Jsme také rádi, že jsme získali silnou podporu pro tyto změny ze strany zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Já vás přeruším, protože tady je hluk, že člověk neslyší vlastního slova.
A to náš návrh beze zbytku naplňuje. Chrání částky od okamžiku vzniku chráněného účtu a dělá to, co je poctivé, to znamená, zajišťuje poctivé splácení dluhů, ale také brání dluhovému otroctví. A to si myslíme, že je věc, kterou dlužíme minimálně jednu dekádu. A já věřím, vážené kolegyně a kolegové, že tyto návrhy podpoříte tak, aby chráněný účet mohl co nejrychleji chránit ty, kteří si to zaslouží. Takže také v tomto směru děkuji a těším se na rozpravu, která bude bezpochyby věcná, s cílem chránit v současné ekonomické krizi lidi a jejich platy a mzdy tak, aby opravdu neměli strach si je vydělávat, chodit do práce a bojovat za to, aby uživili svou rodinu i živnost.
Děkuji.
Když jsem se podíval na záznam hlasování, tak jsem zjistil, že tam mám pro, ale já jsem hlasoval proti.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo. Návrh byl podán 31. srpna, následně k němu vláda zaujala stanovisko 22. září, 7. října zde na půdě Poslanecké sněmovny proběhlo první čtení. Usnesení, dámy a pánové, zní: A za poslední, zmocňuje zpravodaje výboru, tedy mne, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Žádný z pozměňovacích návrhů ústavně-právní výbor nedoporučil. Tolik asi zpravodajská zpráva a já se následně vyjádřím v obecné i podrobné rozpravě.
Plně ho podporujeme. S tím se rovněž ztotožňuji a výhrady jsme uplatnili na ústavně-právním výboru.
Děkuji ministryni spravedlnosti Marii Benešové a budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Nyní tedy v otevřené rozpravě pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji za slovo. My jsme o potřebnosti vytvoření, zřízení institutu chráněného účtu velmi detailně diskutovali už v rámci projednávání sněmovního tisku 545, exekuční řád a novela občanského soudního řádu, protože původně to mělo být součástí právě projednávání tohoto tisku. Jsou ohroženy úplně nové sociální skupiny, typicky to je například střední třída. To jsou lidé, kteří si ještě před rokem vůbec nedovedli představit, že by mohli mít problémy se splácením svých závazků, a teď v důsledku dopadu výpadku příjmů se najednou dostávají do druhotné platební neschopnosti. A ty problémy samozřejmě se budou velmi pravděpodobně zvyšovat. Proto jsem přesvědčen o tom, že institut chráněného účtu, který zabrání neoprávněným exekucím, de facto vydrancování toho účtu, je prospěšný pro dlužníky. Co je cílem státu? Na druhou stranu musíme také vnímat to, aby ten systém byl v praxi realizovatelný, pokud možno jednoduchý. Je to pozměňovací návrh, který předkládám spolu s dalšími kolegy poslanci - Dominikem Ferim, Janem Chvojkou a Tomášem Kohoutkem. Mimochodem to je důkaz toho, že tady skutečně nehrajeme na opozici, koalici, ale že se tady snažíme průřezově nalézt takové řešení, které z našeho pohledu bude co nejrozumnější. Tak to je správně. To znamená explicitně umožnit příjem výživného na nezletilé děti na chráněný účet. To znamená, exekutor už nebude zjišťovat, jak vysoká částka přišla z oprávněných protiúčtu, ale zda na účet nepřišly peníze od neoprávněného plátce. Dlužník tak nebude muset přepočítávat například došlou mzdu, jak nám bylo někdy vyčítáno, ale sledovat, jestli mu tam nepřišly peníze z neoprávněných účtů. Za to velmi děkuji, protože vím, že ta práce není jednoduchá. Takže za to velmi děkuji. Pak s tím potvrzením jde k exekutorovi, ten vystaví oznámení pro banku. Soud oznámení zašle bance, povinný dostane kopii, požádá banku o zřízení chráněného účtu. Je to samozřejmě cesta, kdy lze dospět k chráněnému účtu, ale z našeho pohledu je zbytečně zdlouhavá. A proto my navrhujeme daleko jednodušší postup. Prostě povinný požádá banku o zřízení chráněného účtu, doloží, že je v exekuci, a banka mu, zjednodušeně řečeno, vyhoví. Bude tam muset podat čestné prohlášení o tom, že nemá další chráněné účty, případně že mu chráněný účet nebyl zrušen v posledních šesti měsících, protože to jsou překážky, které by vedly k tomu, že ten institut nesmí být zřízen.
Proti tomuto rozhodnutí by se nedalo ani odvolat. Výbor zaujal nedoporučující stanovisko. Další hlasování jsou pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jana Hamáčka. Návrh zavádí změny, které byly v mezičase přijaty další prováděcí směrnicí ke zbraním a jsou nezbytné pro implementaci směrnice o zbraních. V neposlední řadě upravuje nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po vyhlášení zákona. Výbor zaujal doporučující stanovisko.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Na těchto dvou normách je vidět, že pokud v Poslanecké sněmovně fungují pracovní skupiny, které některé normy předpřipraví, tak je tedy výsledek ten, že jsme přijali legislativu, která pomůže střelecké komunitě, a zároveň tedy bude nějakým způsobem reflektovat normy Evropské unie.
Děkuji. Dalším bodem, který budeme projednávat, je Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, které tímto dávám slovo.
Jsme rádi, že náš návrh získal souhlas vlády a především Ministerstva spravedlnosti, a i tady bych chtěla velice poděkovat za dosavadní dlouholeté úsilí Ministerstva spravedlnosti o to, aby chráněný účet získal co nejširší podporu. Důležité je, že chráněné účty v tuto chvíli v České republice nemáme. A popravdě podle právních pravidel vlastně není možné ani u nás, přesto k tomu dlouhodobě dochází. Takové je právo. Chránil by ale také to, co vůbec nelze podle exekuce postihnout, a také tam bohužel dochází k neoprávněným exekucím, jako je to například přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení.
Tímto pozměňovacím návrhem se vypouští nebo jinak významně upravuje zákaz ozbrojených skupin.
Zahájil jsem hlasování. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut.
Za čtvrté, hlasování, pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jiřího Kobzy, které upravují definici, co není zakázanou ozbrojenou skupinou. Výbor zaujal nedoporučující stanovisko.
Zahájil jsem hlasování.